A tvrdit, že vláda chce řešit tuto problematiku, opravdu velmi ožehavou problematiku...
Prosím hloučky, které tady diskutují, aby se přemístily do předsálí.
To víme velmi dobře. Čili za chvíli to budou dva roky, co nám tady tento sněmovní tisk leží, a je to velmi podobné jako to, co říkal pan předseda Kováčik o jiných novelách, které se týkají církevních restitucí. Je to velmi obdobné včetně toho slibu, planého slibu, kde evidentně není vůle vládní koalice toto téma řešit. K této problematice proběhlo v Poslanecké sněmovně několik seminářů. Občané se na mě obracejí i s připomínkami, že snad v Polsku, v Polské republice, zvažují na základě také množícího se počtu excesů různých exekutorů, neházejme všechny do jednoho pytle, k tomu, aby se vrátili zpět k systému státních exekutorů. Nebudu komentovat. Já si myslím, že první postupný krok, nebo prvním krokem, kterým se dá věc vyřešit a napravit, je zavedení teritoriality. Děkuji, pane premiére. Dneska jsem četl vaši odpověď na své interpelace, které byly v době vaší nepřítomnosti. Děkuji za ty odpovědi. Nicméně nemohu souhlasit s tím, co tam bylo uvedeno. Jenom pro kolegy, pro vaše osvěžení, připomínám, že tam byl návrh finančního postihu daného exekutorského úřadu ve výši půl milionu korun a Nejvyšší soud tento postih změnil na napomenutí. To bude pro mne velmi zajímavá informace. Dále pan premiér odpovídal na mé dotazy v té věci, že prezidentka Exekutorské komory - momentálně se řeší kauzy, nepředjímám výsledek, ale řeší se kauzy, kde došlo k nějakým nejasnostem, které ona nakonec sama i přiznala, snažila se napravit. Po včerejší reportáži, nevím, jestli jste sledovali v naší veřejnoprávní televizi, je vidět, že k těmto kauzám dochází opakovaně.
Proto jsem si dovolil připravit návrh, který možná, a pevně tomu věřím, rozhýbe trošku konkurenční boj, protože zákazníci již dávno zapomněli na to, jaké to je, když se operátor předbíhal o jeho smlouvu, když mu nabízel tu mobilní telefon s výraznou slevou, tu velice dobrý tarif, aby k němu přešel. Toto všechno z tohoto trhu vymizelo, zůstalo to pouze pro korporátní zákazníky v rámci hromadných smluv. Používají jednoduchý trik, jak jsem říkal. Proto jsem připravil pozměňovací návrh, který je v systému pod bodem 6135, který se snaží těmito dvěma drobnými úpravami rozhýbat konkurenci, která momentálně na tomto trhu není. Proto, aby v tomto zákoně byla jasně stanovena doba 30 dnů, dokdy musí právní účinky výpovědi nastat. A druhý bod, který navrhuji je, aby když se vám blíží doba smlouvy se závazkem, kterou jste uzavřeli, byl vyžadovaný aktivní souhlas s tím, že ji chcete prodloužit. Ne aktivní nesouhlas. Aktivní souhlas. To znamená, aby vám operátor zavolal a řekl: Dobrý den, pane Luzar, končí vám smlouva s výhodou. Chcete ji prodloužit i nadále? A ne automaticky, pokud se nevyjádříte vy. Tyto pozměňovací návrhy jsou zavedeny v systému. Děkuji za pozornost.
Pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Romana Sklenáka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl s odkazem na úvodní slovo pana ministra a také na dohodu ze schůzky u pana premiéra navrhnout zkrácení lhůty na 20 dnů pro projednání ve výborech. A když už tedy mám slovo, tak si současně dovoluji vznést procedurální návrh. Já tedy jménem dvou poslaneckých klubů ČSSD a ANO 2011 navrhuji, abychom dnes jednali meritorně i procedurálně o všech návrzích i po 19. hodině do doprojednání bodů 1 až 4, tak jak svítí na tabuli.
Děkuji. A samozřejmě ještě před ukončením rozpravy dám hlasovat o vašem procedurálním návrhu. Odhlásím vás všechny. Kdo je proti? S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Myslím to úplně vážně, páni kolegové. Ještě se omlouvám za přerušení.
Pak bych si dovolil na něj ještě krátce zareagovat. A pro toho, kdo by ještě nevěděl, co je to oligopol v tomhle ohledu, tak stručně řečeno, oligopol realizuje menší objem produkce. V tomto případě to znamená nízké daňové limity za ceny vyšší, než by musel. V tomto případě ceny jsou skutečně v evropském kontextu extrémní.
K 1. červnu tak bude platit novela zákona, která je špatnou zprávou pro šumavskou přírodu, šumavské obce a jejich obyvatele, zemědělce a návštěvníky národního parku. Novelu zákona je nutné spatřovat v kontextu s dalšími ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a judikátu Nejvyššího správního soudu. Ustanovení novely o nerušeném průběhu přírodních jevů na převážné většině území národního parku jednoznačně vymezuje člověka a jakýkoliv jeho vliv mimo toto území. V průběhu legislativního procesu předložil Svaz obcí Národního parku Šumava dostatečné množství konkrétních připomínek a námitek, které nebyly Poslaneckou sněmovnou vyslyšeny. Tato kalamita a následné těžby ještě více zhorší ekologické a environmentální funkce šumavského lesa, zejména jeho vodohospodářskou funkci, která je již dnes, přes nepravdivé tvrzení zastánců divočiny, velmi poškozena. Šumava se více turistům neotevře a vzniklé neatraktivní kalamitní prostředí ještě více ztíží klesající návštěvnost Šumavy. Novela bude mít negativní dopady na stávající tradiční zemědělské hospodaření, které zachovává pestrost krajinného rázu, který je kulturním odkazem našich předků. Vágní ustanovení novely vyvolá destabilizaci institucionálního prostředí a nekonečnou řadu soudních procesů, což významně zatíží státní rozpočet. Už dnes při rozloze bezzásahového území na 20 % rozlohy parku nemá správa šumavského parku dostatek finančních prostředků na svůj provoz. Další zvětšování bezzásahového území bude znamenat další výdaje ze státního rozpočtu. Podepsán za Svaz obcí Národního parku Šumava Antonín Šubrt, předseda. Děkuji vám za pozornost a prosím vás, abyste se při vašem hlasování řídili tímto - já bych klidně řekl zoufalým - apelem Šumaváků a jejich starostů.
Já to tak nerad dělám, že vás musím okřikovat, tak proč mi to děláte.
A mohli jsme si to v klidu přečíst. Není to nálepkování. Já vím, že je to velmi jednoduchá argumentace říct: No to nebudeme ho poslouchat, zase ti developeři a chtějí tam golfová hřiště. A jaká je odpověď? Ti jsou zlobbovaní, betonová lobby, developer. Jako šup, kdo je proti. Nechme si ten kousek přírody. Pane ministře, kolikrát jste řekl v debatě, že například pan poslanec Zahradník a ostatní hájí zájmy developerů? A kdybych chtěl použít slova vašeho stranického šéfa, tak bych řekl: To je lež. Zkuste brát názor lidí, kteří tam žijí, vážně. Zkuste brát vážně názor dlouholetého a úspěšného hejtmana. Zkuste brát vážně názor Jihočeského kraje. Tam je vaše hnutí v koalici, ne?, pane ministře. Jaký je názor Zastupitelstva Jihočeského kraje? Takže vy z Ústeckého kraje víte lépe než vaši straničtí kolegové z Jihočeského kraje, co je dobré pro Šumavu, Jihočeský a Plzeňský kraj. Jaký je názor Zastupitelstva Plzeňského kraje? Byl to názor těchto krajů před volbami, byly volby, změnily se politické reprezentace jak politicky, tak personálně, a ten názor zůstal stejný. Ale to je jak dělal hluchý s hluchými. Vy to prostě slyšet nechcete. A pokud dobře interpretuji návrh senátní, který jste zamítli, já vím, že o něm dneska nehlasujeme, tak ten vlastně říkal "zachovejme stávající pravomoci měst a obcí". Nedával žádné nové pravomoci. Nijak neměnil stávající stav. Ten stav je tak špatný? Ano, vy jste tak pyšní, že víte lépe než lidé, kteří tam žijí, co je pro ně dobré.
Nevidím, že by se někdo jiný hlásil do rozpravy a rozpravu končím. Nyní bych využil čas a přečetl některé omluvy. Paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá z osobních důvodů od 18.30 do konce dnešního jednání. Pan poslanec Karel Fiedler se omlouvá od 18.45 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Pan poslanec Okamura se omlouvá z pracovních důvodů do konce jednacího dne. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. S přednostním právem pan předseda.
Ale připomínám, že před dvěma roky přijali na jejich sněmu, nebo jaké mají oni orgány, usnesení, které zavazovalo prezidium, aby to prosazovalo. Na to tvoří ti exekutoři ten zisk? Pan ministr Pelikán tu není, ale evidentně je s tímto stavem asi spokojen a pokládá to za normální. Já nikoli. Já věřím, že konečně dnes odhlasuje Poslanecká sněmovna zařazení tohoto bodu na program této dubnové schůze, protože to je poslední možný termín, kdy můžeme tento tisk projednat a začít řešit opravdu kumulující se problémy ve vymáhání exekucí. To pokládám za absolutně nepřijatelný stav. Proč o tom mluvím. Já jsem tady vzpomínal prezidentku Exekutorské komory a Exekutorská komora podle mého soudu nefunguje tak, nemá tu samokontrolní a samočisticí, v uvozovkách, funkci a mechanismus. A to si myslím, že je prezidentka Exekutorské komory, která když si nedokáže zjednat pořádek ve vlastních řadách, je to špatně, obzvláště když sama zavdává velmi vážné pochybnosti o správnosti fungování svého vlastního úřadu. Řekněme si pár čísel. Já předpokládám, že to je částka bez příslušenství. Přiznám se, že tohle nemám ověřeno. Kam to půjde? Co to vlastně znamená? To pokládáte za správný a přijatelný stav? Já v žádném případě. Opravdu si myslíte, že když někdo má tři a více exekucí a dostává čtvrtou, že ji bude schopen splácet? Kolegové a kolegyně, je to 85 % nově zahajovaných exekucí. Já mám tady některé grafy k dispozici. Můžete se na to podívat. Zbytek jsou ti, kteří to zaplatí za všechny ostatní. Mohl bych vám ukázat další tabulky, ale obávám se, že zájem této Sněmovny není až takový se touto problematikou zabývat. Už se budu chýlit k závěru. Zamyslel bych se ještě nad jednou věcí. Dopady sociální a ekonomické. Zaměstnavatelé si stěžují v tyto dny, v tyto měsíce na nedostatek pracovní síly.
Kdo má jiný názor, je developer, asfaltér, betonář a tak podobně. Lidská práva a svoboda má platit i uprostřed krásné Šumavy. Nejsem tak naivní, abych nevěděl, že se přes Šumavu dělají politické kšefty, ale myslím si, že nemůžeme být lhostejní k zániku demokracie nás lidí na Šumavě. Předem děkuji za zvážení vašeho hlasování. Tam skutečně ani jeden z těch tří zastupitelů v Plzeňském kraji nehlasoval pro. Dámy a pánové, pokud tedy dnes svým hlasováním potvrdíte sněmovní verzi zákona, budete hlasovat proti vůli obou krajů, proti horní komoře Parlamentu, proti prezidentovi a proti šumavským obcím a především proti výrazné většině lidí, kteří na Šumavě bydlí. V případě Národního parku Šumava nebudeme schvalovat zákon pro Šumavu, ale spíš zákon proti obyvatelům Šumavy, proti Šumavě jako takové. Prosím, vážené kolegyně a kolegové, zvažte ještě jednou své rozhodnutí. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. A další do rozpravy je přihlášen s doplněním svého příspěvku pan poslanec Zahradník, tímto prosím. Máte slovo, pane poslanče.
My jsme v loňském roce si připomněli 25. výročí založení toho parku. Byly tam desítky obcí, malých osad, velkých městeček. A tuhletu Šumavu oni se rozhodli chránit, vyhlásili národní park. Nyní vidíme, že to byla zřejmě chyba, že ten park je příliš veliký, že tak často připomínaní Bavoři, kteří mají národní park dávaný nám za vzor, to udělali jinak, na území třetinovém. Zatímco na území našeho parku jsou přímo intravilány obcí, v Bavorsku tomu tak není. Přesto jsme stále konfrontováni s tím, jak dobře to Bavoři dělají. V tom procesu se vyjadřovali různí lidé. Já bych některé ty citáty chtěl připomenout. Třeba jeden z takových, řekněme, guru toho procesu divočiny, profesor Fanta, říkal: Nutno je zajistit strategii smíšených různověkých lesních porostů, jinak se budeme pohybovat v bludném kruhu. - Strategie smíšených různověkých lesních porostů. Mírné klima dosáhlo svého optima teplot na konci 13. století. Mezi dlouhodobé důsledky 30leté války patří i změny etnických hranic v neprospěch českého obyvatelstva, neboť vylidněné české oblasti byly dosidlovány novými německými přistěhovalci.
Ono to zní velmi dobře, 10 % obratu, případně při opakovaném 20 % obratu. Já vím, že to je líbivé, ale povede to skutečně k většímu otevření trhu? Já sám jsem zvědavý, s čím přijdou zejména vládní poslanci v rámci projednávání, s jakými pozměňovacími návrhy. Pět, šest, sedm, možná deset miliard. Tak o co vlastně jde v tomto návrhu zákona? O to, aby pan premiér, možná pan ministr financí, jedna, možná dvě, možná tři vládní strany řekli: Vidíte, my pro vás pracujeme, my jsme vám zařídili nižší cenu mobilních dat. Ale nedivte se, ono to bude pozdě, takže ty levnější ceny budou až po volbách. A pokud ne, tak za to může někdo úplně jiný.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Nyní s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch a dále řádně přihlášený pan kolega Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych se tady zastavil na malou chvíli u výdajů, které opravdu domácnosti budou muset nějakým způsobem kompenzovat. Bohužel, v této chvíli není jisté, jak velká částka vůbec to bude. Konkrétní výše částek budou upřesňovány až v průběhu procesu přechodu. Uvedené dvě skupiny vyvolaných nákladů souvisí s diváky a dotýkají se prakticky všech občanů státu. Prakticky všech občanů státu. Vyvolané vynucené změny přijímací infrastruktury na straně diváků, které souvisí s nutným pořízením nových přijímacích zařízení nad rámec běžného cyklu obměnu přijímacích zařízení. V některých případech bude nutno upravit v domácnostech anténní systémy. Platí to samozřejmě i pro společné televizní antény bytových domů. Je zřejmé, že není možné uvažovat o plošných a globálních náhradách domácností. Na druhé straně však přínosem bude podstatná modernizace přijímacích zařízení v domácnostech a podpora modernizace rozšíření bezplatně dostupného televizního vysílání. Je to lež občanům České republiky. Řekněte jim pravdu, jak to bude.
Děkuji panu poslanci Marku Černochovi a budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Co tato změna přinese? Názory na tuto otázku se různí. Očekávám také, že se zvýší počet televizních stanic.
A o kulturní identitu právě jde ve zmiňované novele školského zákona. A to je právě druhá část novely školského zákona. To jsem tam nedala, já to tam ještě doplním. To je náhradní varianta. Děkuji za pozornost.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek.
Děkuji za slovo. Krásné odpoledne. Děkuji za pozornost.
Dalším přihlášeným je paní poslankyně Věra Kovářová.
Proč považuji toto téma za důležité, je možná zbytečné vysvětlovat, ale raději to zopakuji. Jde o 14 mld. korun, které na rozšíření vysokorychlostního internetu můžeme použít. To se dosud nedaří. Ze strany této vlády zazněla celá řada termínů, které se neplnily. Poslední příslib zněl, že výzva bude vypsána do konce letošního března. To se sice stalo, výzva byla vypsána 31. března, ovšem jsou v ní obsaženy chyby, které bude potřeba odstranit. S nimi se tedy nepočítá? Nebo bude snaha o jejich přeprogramování? Myslím, že vzhledem k tomu, co se ohledně čerpání evropských peněz na rychlý internet děje, nemůžeme předstírat, že ty potíže nevidíme. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tomuto tématu se věnuji dlouhodobě, v řadě interpelací jsem na potíže upozornila pana premiéra Sobotku. Ten se pozornosti věnované této výzvě divil a já doufám, že teď už se nediví, že teď už i on ví, že čerpání neprobíhá hladce. Interpelovala jsem také ministra Mládka a obrátila jsem se i na paní ministryni Šlechtovou. S jistotou mohu říci, že interpelace nestačí. Ano, domnívám se, že je nezbytné tuto debatu uzavřít přijetím usnesení, ve kterém dá Poslanecká sněmovna vládě jasně najevo, že je nespokojená se způsobem, jakým se evropské peníze na rozšíření vysokorychlostního internetu čerpají. To ale trochu předbíhám.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám návrh na zařazení bodu, který je trošku zvláštní. Rozumím, že může mít pan premiér horlivé spolupracovníky, kteří ten tweet napíší, nicméně myslím si, že po zralé úvaze když zjistí, že takový tweet se na jeho profilu objeví, tak by ho měl nechat smazat.